Ale předpokladem je, že dostanu analýzu těch výpadků. Nemůžeme prostě mít trojnásobný rozdíl v těch číslech. Protože pokud ta čísla jsou skutečně v řádu 2 miliard korun, tak je to značný problém. Ale ještě jednou, trojnásobně se v těch propočtech lišíme. My jsme o tom několikrát diskutovali na sociálním výboru. A tam ten návrh na stabilní financování, stejně na veškerá opatření týkající se sítě sociálních služeb, ty tam budou. Velkou část věcí převezmeme z té bývalé velké novely 108, která neprošla v minulém funkčním období.
Já také děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jurečka. Vaše dvě minuty.
Mně většina věcí a kroků, které udělal pan ministr Drábek, vadila. Včetně projektu sKarty a podobně. Byl mimo jiné i jiný počet lidí, kterým byly tyto služby poskytovány. A my přece víme, že tady demografie je neúprosná. A pak to srovnávejme. Jinak je to neférová účelová argumentace.
Děkuji za přesné dodržení času. Prosím, paní poslankyně.
Zazněla tady řada příspěvků svědčících o dobré praxi krajů a obcí, ale také tady zazněly příspěvky, které upozorňují na to, že ne všechny obce dofinancovávají, nebo více financují sociální služby. To si myslím, že bychom si měli přiznat i to, že z hlediska budoucnosti a kvality sociálních služeb pro všechny občany na území celé republiky potřebujeme všechny veřejné prostředky a všechny zdroje. To ovšem neznamená, že by stát, nebo snad Ministerstvo práce a sociálních věcí - a vidím tady i paní ministryni financí, ministerstvo financí - chtělo utíkat od dodržení dohod, pravidel a toho, jak mají být financovány sociální služby v roce 2019 a jak mají být případně dofinancovány. Zaznělo tady, že samozřejmě z hlediska účinnosti financování sociálních služeb nejde jenom o peníze. Asi se shodneme na tom, že na tom neukřižujeme jednoho konkrétního ministra. A tady prostřednictvím předsedajícího - Zbyněk Stanjura není přítomen. Zřejmě se mu zalíbila stávající paní ministryně práce a sociálních věcí. Ale to neznamená, že nebudeme dělat nic. A především to pomůže samotným příjemcům sociálních služeb, uživatelům.
Mám zde ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Pávka. Vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Paní ministryně financí, jak jste přišla na výraz dodatečné dofinancování? O tom bylo přece rozhodnuto, to není nic dodatečného, to není nějaký požadavek, který by byl navíc oproti předchozím schváleným číslům.
Nicméně teď mi dovolte ještě poznámku na paní ministryni financí.
To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky, stejně tak všechny přihlášky do rozpravy, které mám. První paní ministryně.
Ale jsem připravena o všech těchto věcech jednat.
Také děkuji. A nyní prosím pana zpravodaje o jeho závěrečné slovo.
Jenom krátce shrnu některé příspěvky s tím, že potom avizuji, že v podrobné rozpravě přečtu avizovaný návrh usnesení s tím, že budu akceptovat připomínku, která tady v rámci diskuse vznikla ze strany zástupců hejtmanů. Jenom krátce k některým vystoupením. Samozřejmě souhlasím s tím, že v posledních letech došlo k výraznému navýšení plateb na zdravotní péči v sociálních službách, a to jak v těch terénních, tak v těch pobytových.
To vysvětlení od pana Faltýnka bylo totálně pro srandu králíkům. Prostě bylo úplně absurdní tvrdit, že člověka někam nominuje nějaký orgán. Vždycky je nějaká konkrétní osoba, která toho člověka někam doporučí. A nás zajímá, kdo byl ten konkrétní člověk, kdo je zodpovědný za to, že pan Švachula seděl v dozorčí radě ČD Cargo. Takže to jsou moje otázky na pana Ťoka. Proto navrhuji přerušit tento bod do příští schůze.
Zazněl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze. Já jsem přivolal poslance z předsálí. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Budeme pokračovat faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pan poslanec Lipavský s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
To, jak si pirátský klub bude obsazovat jednotlivé komise a výbory, to je za prvé čistě naše záležitost, to se tady vždy respektovalo a bude se respektovat. To mě fakt baví! To jsem byl! To jsem byl, pane poslanče. Takže to jsou mé tři body.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to jeho bod a jeho zodpovědnost a vy nás mistrujete z nějaké slušnosti. Co si o sobě myslíte!
Následují faktické poznámky pana poslance Schillera, pana poslance Hájka a pana předseda Faltýnka. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, víte, já pracuji ve výboru pro obranu a jedním z témat bylo zavést vojenskou službu.
Pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Richter a pan poslanec Třešňák. Pardon, po panu poslanci Ferjenčíkovi jste na řadě. Děkuji, že jste se připomenul. Prosím, máte slovo. Teď dám slovo s faktickou poznámkou panu předsedovi Faltýnkovi, po něm pan poslanec Richter. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Rumunsko je předsednickou zemí.
Děkuji. Pane Lipavský, rozpočtový výbor je tady ve Sněmovně, není tady finanční výbor. Za druhé. Pan Švachula není už ani členem.
Pan poslanec Třešňák, po něm pan poslanec Lipavský - faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Hezký večer.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat v dnešním programu, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.
Věřím, že bude v sále klid, abyste všichni znali výsledky voleb. Některé volby tedy jsou ukončeny úspěšně, že kandidáti byli zvoleni, některé volby budeme muset opakovat. A nyní konkrétně první bod. To je ta volba, kde kandidáty, návrhy, my jako Sněmovna posíláme do Senátu. Tady bylo také vydáno i odevzdáno 162 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení bylo 82. Lukáš Jelínek získal 34 hlasů, Jiří Padevět 47 a Mikuláš Pešta 17 hlasů. V této volbě tedy nebyl nikdo zvolen a volba tímto končí. Je to bohužel neúspěšná, už čtvrtá volba, protože to je druhé kolo volby druhé. Tímto ji uzavíráme a budeme muset vyhlásit novou lhůtu. V dalším volebním bodu, volba člena Dozorčí rady Vinařského fondu, jsme bohužel také nebyli úspěšní. Odevzdáno platných i neplatných hlasovacích lístků bylo 159 a volební komise eviduje dva neodevzdané lístky. Jak jsem řekl, kvorum bylo 81, takže nebyl zvolen nikdo. Jan Krůta získal 90 hlasů, Ilja Racek získal 60 hlasů. Zvolen byl Jan Krůta. Tímto volba končí a Rada Českého rozhlasu je kompletní. Vydáno 162 hlasovacích lístků, odevzdáno 161, jeden lístek odevzdán nebyl. Stanislav Křeček získal 25 hlasů a Markéta Selucká 63 hlasy. Nebyl tedy zvolen nikdo a volba končí. V tomto případě bude Sněmovna dopisem oslovovat pro zaslání nových návrhů jak prezidenta republiky, tak Senát. František Hrdlička získal 100 hlasů, Petr Konvalinka 84 hlasů a Hana Vykopalová 90 hlasů. Tato volba tedy byla úspěšná a v prvním kole byli do Kontrolní rady Grantové agentury zvoleni všichni tři kandidáti. A poslední volba, Kontrolní rada Technologické agentury. Pane předsedající, ještě prosím o půl minuty v souvislosti s volbami, s jejich výsledkem. Nyní vyhlašuji nové lhůty na dubnovou schůzi Poslanecké sněmovny, a to následovně. Ještě jednou tedy - změna v orgánech, prosím návrhy do úterý 16. dubna do 12 hodin. Je to napočítáno tak, aby ta volba mohla potom proběhnout ve středu 17. dubna. A dále nové lhůty - dvě místa v Dozorčí radě Vinařského fondu, protože se tam bude uvolňovat další pozice a volba byla neúspěšná. Takže dvě místa do Dozorčí rady Vinařského fondu. Tyto tři nové volby mají lhůtu stejnou - úterý 16. dubna do 12 hodin.
Děkuji za vyčerpávající zprávu a nyní tedy - aha, ještě jednu omluvu. Nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu a je to
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, úvodem svého projevu bych chtěla připomenout, že podpora sociálních služeb se za posledních pět let vlády sociálně demokratických ministryň výrazně zvýšila. Vzpomeňme si na rok 2010 a dobu vedení ministerstva ze strany pana ministra Drábka.
Já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit...
A ta bohužel výrazným způsobem narostla a na to v tuto chvíli ještě nedokážeme reagovat. Pokud se týká spolufinancování krajů, já jsem už šestým rokem opozičním krajským zastupitelem v Kraji Vysočina, takže bych nemusel mít jakoukoli ambici se krajů zastávat. Nicméně udělám to, protože kraje, alespoň pokud můžu mluvit za Kraj Vysočina, ale vím to i z řady dalších krajů, se skutečně na spolufinancování sociálních služeb aktivně podílejí. A ta je významná. To znamená, my nemůžeme na kraje přenést odpovědnost za dofinancování provozu v plné výši. A tady se zastanu hejtmanů, byť jsou z jiných politických stran. Skutečně kraje i avizovaly, že jsou ochotny se podílet na spolufinancování, ale nemůžeme to na ně přenést v celém rozsahu. Pak se ještě krátce zmíním o tom deficitu, který by mohl nastat. Zase to tady zaznělo ze spousty stran a já za to děkuji. Ale skutečně si uvědomme, že pokud na poslední čtvrtletí tohoto roku vypneme některé typy sociálních služeb, budeme mít velký problém je znovu nastartovat. Zažil jsem to v nemocnici. Pokud nám na některém oddělení zdravotní sestry odešly, tak se nakonec vrátily možná v době ekonomické krize, ale to jenom některé z nich. Děkuji za ochotu se nejenom bavit o tomto tématu, ale hledat řešení pro letošní rok. Tolik tedy za mě.
To byla závěrečná slova. Nemám žádné návrhy, o kterých by se mělo hlasovat nyní.
Jak už jsem avizoval, předkládám za klub KDU-ČSL návrh usnesení k dnešnímu bodu 159 Postoj vlády České republiky k problémům s financováním sociálních služeb. Tady jenom malý dovětek. Souhlasím tady s tím, co řekli kolegové, je potřeba zhodnotit i dopady té přílohy, to znamená těch koeficientů pro jednotlivé kraje, a je potřeba tyto koeficienty zvažovat nejenom na základě počtu obyvatel, ale také demografické struktury a sociopatologických jevů v jednotlivých krajích. To znamená, pokud dojde v rámci dohodovacího řízení k dohodě, pak tento bod padá. Děkuji vám za pozornost a budu rád i za podporu těchto usnesení.
A nyní prosím paní poslankyni Valachovou.
To je vše.
Prosím pana poslance Beitla , kterému se omlouvám za zkomolení jeho jména. Prosím, pane poslanče.
Beru omluvu, ale jsem zvyklý. Podotýkám, že se jedná o požadavek Unie zaměstnavatelských svazů, která sdružuje všechny relevantní asociace a sdružení poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Ohrožené skupiny seniorů jsou proti tomuto navýšení chráněny další regulací, podle které musí zůstat klientovi ubytovacího zařízení 15 % příjmu. Na závěr chci jenom říct, že čím déle budeme toto navýšení odkládat, tím více se budou otvírat nůžky mezi regulovanými částkami a realitou.
To je v tuhle chvíli poslední přihláška do rozpravy. Ptám se znovu, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě od pana navrhovatele, nebo od paní ministryně. Není tomu tak.
Protože tohle je ten kámen úrazu. A nejenom tedy kdo, ale taky kdy a jakým způsobem to odargumentoval, to by mě fakt zajímalo. Protože do té doby, než vláda přijala dané usnesení, neexistovala žádná studie ani žádná potřeba výkonové zpoplatnění rozšiřovat o další úseky.
Děkuji za dodržení času. Přečtu omluvu. Mám tady tři faktické poznámky. První je pan poslanec Marian Jurečka, připraví se pan poslanec Milan Feranec a pan poslanec Jan Lipavský.
Já si dovolím zareagovat faktickou na pana kolegu Juříčka.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Milan Feranec, připraví se pan poslanec Jan Lipavský. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Tu geniální smlouvu uzavřenou panem Šimonovským? Takže krásná smlouva. Zadavatel byl v kleci a neměl klíče. O tom bylo to jednání, o poskytnutí součinnosti.
Děkuji. Pan poslanec Jan Lipavský s faktickou poznámkou.
Pan předseda Stanjura tady mluvil o Pohádkách ovčí babičky. Ale díky komu jsme se o těch velkých úspěších dozvěděli?
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Jejich dopravní expert, nebudu ho jmenovat, 3 000 kilometrů. My jsme vždycky říkali: mýto je daň, snažíme se minimalizovat rozšíření mýta. Pokud máte problém to najít, tak asi stačí se podívat, předpokládám, do archivu jednání vlády nebo požádat Úřad vlády.
Pan poslanec Juříček s faktickou poznámkou.
A stále vám uniká ten obsah. Ale podstata života je vyřešit obsah, nikoli formu.
Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Ferjenčík, po něm je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Vrecionová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Speciálně jsme ho pevně zařadili, aby se na to všichni mohli připravit. Pan Faltýnek se připravil, odpověděl na část těch dotazů. Ale pan Ťok vůbec nepřišel. Tak já bych rád slyšel ten příběh i ze strany pana Ťoka. Za prvé, protože policie u pana Faltýnka doma hledá důkazy v téhle kauze. A proč říkám virtuální?
Takže vzpomeňme si na rok 2010 a dobu vedení ministerstva ze strany pana ministra Drábka. Dotace tehdy činila tristních 6,83 miliardy korun a mnoho sociálních služeb muselo skončit nebo bojovalo o přežití. To ale není vše. To vše se promítne do vyšších plateb za péči pro terénní a ambulantní sociální služby. Prioritou sociální demokracie jsou dobře zaplacení a kvalitní pracovníci sociálních služeb. V tomto kontextu i do budoucna chceme dále navyšovat finanční ohodnocení zaměstnanců a zároveň nastavit lepší podporu neformálních pečovatelů tak, aby byla efektivnější spolupráce poskytovatelů ambulantních a terénních sociálních služeb a neformálních pečovatelů. Připravujeme to také v novele zákona o sociálních službách, která je v plánu legislativních prací připravena na podzim tohoto roku. Dovolte mi nyní zopakovat několik čísel. Za posledních pět let došlo k razantnímu navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu, respektive z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí. Například se jedná o specifické služby pro autisty, kde MPSV za poslední čtyři roky navýšilo finanční prostředky z 9 na 40 milionů, nebo o služby pro osoby s roztroušenou sklerózou, nebo služby, které poskytuje Národní rada zdravotně postižených, či služby pro sluchově a zrakově postižené, nebo oběti trestných činů. K tomu je nutné přičíst i spolupodíl z příspěvku na péči. A to není započítáno letošní navýšení příspěvku na péči. Celkově se tak MPSV podílí zhruba 25 miliardami ročně, což je více jak polovina celkových nákladů sociálních služeb. To bylo způsobeno navýšením starobních a invalidních důchodů a nárůstem počtu klientů. Klienti se tak dnes podílejí na celkových nákladech zhruba 21 % z celkových nákladů. Růst spolupodílu obcí je z úrovně samospráv nejnižší, a to pouze 7 % z celkových nákladů.